Není tomu tak, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu a současně přerušuji schůzi. Vyhlašuji polední přestávku. Jenom organizační info: Ve 13.05 se sejde organizační výbor.
Já jsem citoval u svého vystoupení, co se týká pana Laudáta, pouze údaje, které jsou dostupné. Tady budou na stole. Tady budou. To znamená, já nebudu reagovat na špínu pliváním obdobným způsobem, jak reagoval pan poslanec Vondráček. Já jsem chlap, já jsem horník. My v tom hornictví jsme si každý den vjeli do vlasů.
Další s faktickou je přihlášen pan poslanec Pilný, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Kalousek a poslední pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže první věc, která se týká investičních fondů. To je velmi diskriminační zejména vůči malým investorům. Využíval jsem výhodného daňového paušálu, to se mi opravdu vyplatilo do té doby, než mi pan ministr Kalousek seškrtal úlevy pro důchodce, takže jsem si spočítal, že se mi nevyplatí, když za mě všechny věci bude tedy platit stát. Rozhodně to opatření, které tady je a které jenom snižuje tu sazbu, tak aby se nestalo opět spekulativní, je naprosto správné.
Ale nemám ty problémy. Nevím, jestli budou plné, nebo prázdné. Co to je za řešení? Nemáte na to žádný nárok!
Odpusťte, já nechci extendovat osobní diskusi, ale jako předseda klubu TOP 09 se musím zastat pana poslance Korteho proti výpadu, který tady na něho učinil pan poslanec Hájek, když řekl, že háže špínu. Pan poslanec Korte nekonstatoval nic jiného, než že koncentrace osob, které se nemohou vykázat negativním lustračním osvědčením a jsou v řadách hnutí ANO, je i na české poměry mimořádně vysoká, neobvyklá a pozoruhodná. Tato informace je ověřitelná z otevřených zdrojů. A prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Hájku, je pouze věcí vašeho vkusu, že do takovéhle party chcete patřit. Určitě to není vina pana poslance Korteho a on neháže žádnou špínu.
Nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Laudáta.
Víte, pan poslanec Hájek bude mít jiný problém. Asi sem možná přinese sáčky od výplat a podobně, ale nevím, jak lidem zdůvodní, že tady bere - já nevím - 52 tisíc nebo kolik hrubého každý měsíc za ty plky, co tady předvádí, které sem vůbec nepatří.
Není tomu tak. Nyní zahajuji hlasování o návrhu vrácení zákona výboru k novému projednání. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Děkuji a omlouvám se za přerušení.
Závěrem mi dovolte ještě uvést, že předkládaný materiál může mít marginální dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, poslanci, s ohledem na mnou uvedené argumenty vás žádám o projednání předloženého návrhu. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru.
Tolik k usnesení a k diskusi na rozpočtovém výboru.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které s přednostním právem mám přihlášeného pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo. To platilo do lehmanovské krize. Byla tady dluhová krize státu, řešili jsme dluhovou krizi státu a méně hospodářský růst. A je to stále narůstající tikající bomba v rámci bilance českého retailu, českého bankovního sektoru. To, co navrhuje pan ministr Babiš a česká vláda, je naprosto racionální opatření, které tu tikající bombu má zkrotit na problém, který když vznikne, bude malý a zvládnutelný. Ale nemůže narůst do obludných rozměrů.
Myslím, že oba dva ty argumenty se dají vyvrátit. A k mému překvapení ty lepší jsou investice finančního charakteru a ty horší jsou například investice do bydlení. Mně tady ta logika uniká a myslím si, že by to neměl být zákonodárce, který rozlišuje takhle striktně zákonem lepší a horší investice. Pak je tady zajímavá věc. Tady opravdu žádnou logiku nevidím a prosil bych o vysvětlení. Nebo je to bič na bohaté lidi? Kdo investuje víc, bude platit více než ten, kdo investuje méně? Bezesporu to ale je zvýšení daní, přestože vláda říká, že nebude zvyšovat daně. A zase si myslím, že to není souboj koalice versus opozice, ale je to normální věcná debata o tom, jak ten parametr má vypadat. Nicméně je to věc, kterou musí připravit vláda. To si myslím, že se nedá takhle z opoziční lavice, že to chce opravdu důkladnou analýzu, aby to opatření dopadlo na ty, na které dopadnout má. Myslím, že to je spravedlivé. Takže my tady vidíme tři zvýšení daní v tomto návrhu. Za prvé tyto peníze, které mohli ušetřit daňoví poplatníci, a jsou to především zaměstnanci.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Zda pan ministr by mohl říci, že jsou v souladu.
Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu předsedovi Hamáčkovi.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem byl také účastníkem Palachova týdne. S panem kolegou Kalouskem jsem se tam sice neviděl, ale to samozřejmě není nic divného, protože nás tam bylo několik tisíc. Ale měl jsem osobní zkušenost také vidět na vlastní oči činnost pohotovostního pluku SNB, tak o tom vím své. Hlásím se, tak jako mnozí z mých předřečníků, k vyšší politické kultuře. Myslím si, že každý z nás tím, že jsme se dobrovolně rozhodli vstoupit do politiky, tak jsme se také dobrovolně vzdali velké části svého soukromí. A jestliže je člověk slušný ve svém soukromí, pravděpodobně bude slušný i ve svém veřejném životě a naopak. Každopádně bychom se zde neměli urážet a zesměšňovat. Ale abych se vrátil k meritu věci. To jsou slova zákona a já se k nim plně hlásím. Na druhou stranu si uvědomuji, a vím o tom své, že každý člověk, pokud je na této zemi, má právo se vyvíjet a má právo k vlastnímu obratu. Jako dlouholetý zpovědník o tom vím také své. A dokonce jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, a hovořil jsem tady o tom už také, jsem měl možnost, a velice si vážím toho, že za mnou přicházeli lidé, kteří někdy měli velmi, řekněme, otazníky plnou minulost a chtěli svůj život se mnou číst. Možnost konverze skutečně existuje a nemůžeme ji nikomu upírat. Na druhou stranu, jestliže je někdo zvolen do Poslanecké sněmovny za komunistickou stranu, tak se zjevně hlásí, a nakonec pan kolega Ondráček to tady řekl, k názorové kontinuitě svého života. A měl by tedy také snést i ostřejší názory na svou osobu, protože, jak jsem řekl, tím, že jsme do politiky vstoupili, tak jsme na sebe vzali dobrovolně i toto riziko. Já si myslím, že pan kolega Ondráček by se měl zachovat jako chlap a měl by svou stížnost vzít zpět.
Děkuji panu ministrovi. Teď s faktickou poznámkou, omlouvám se s přednostním právem, s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek.
Já jsem naznal, že už se k řádně přihlášenému termínu nedostanu, tak to zkrátím ve dvou minutách. No, vidíte to. Já jsem chtěl upozornit na podstatu víry, ke které se pan Kalousek hlásí. Ta podstata je vyjádřena slovy "kdo jsi bez viny, zvedni kámen". Ta podstata je vyjádřena slovy "nesuďte a nebudete souzeni". Kdyby pan Kalousek vztahoval své přesvědčení na svatého Pavla, musel by ho nazývat vrahounským slouhou, nebo dokonce poníženým vrahounským slouhou, protože odmítá možnost, že by se někdo mohl změnit, že by se jeho život mohl zcela proměnit.
Děkuji panu poslanci Komárkovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Ještě dokážu pochopit pana poslance Ondráčka, pokud se cítil dotčen, že si stěžoval. Pan poslanec Mihola se ohradil proti tomu, abych neříkal vládní koalice. Zvážili jste, že to je vážná věc. Ale opravdu jsem to nebyl já, kdo to vyvolal, kolegové z mandátového a imunitního výboru. Ano, pro spoustu lidí, kterým bych to řekl a oni by za sebou neměli tuto profesní minulost, by to byla urážka a já bych se musel omluvit.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Mihola, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý den, vážení kolegové. Jenom se krátce vyjádřím k tomu, co řekl pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek. Zakazovat nic nechceme. Tato slova jsou našemu slovníku poměrně vzdálená. Já osobně se snažím používat výrazy přiměřené.
Děkuji panu poslanci Miholovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc.
Vážené dámy, vážení pánové, využiji faktické poznámky, snad dvě minuty budou stačit. Ani bych nevystupoval, nebýt zmíněn Miroslavem Kalouskem. Na úvod chci říct, že ani já ani nikdo z mých rodičů ani nikdo z mých prarodičů nikdy nebyl členem komunistické strany. Můj dědeček naopak byl po roce 1948 politickým vězněm. Ale vyprošuji si, aby mě tady mistroval a vykládal mé názory, ještě způsobem značně manipulativním, Miroslav Kalousek, který byl v 80. letech členem strany lidové, která byla tehdy členkou Národní fronty. Já bych mu je dokonce i odpustil. Já bych jej k mandátovému výboru rozhodně nehnal. Myslím si, že teď jsme tady svědky jediné věci. To je jediné, proč tu jsme. Chtěl bych také říct, že podle mého názoru je třeba, abychom možná mírnili slova, na druhé straně, abychom nebyli útlocitní, za každý výrok se posílali k mandátovému výboru.
Pan předseda Mihola má další faktickou poznámku.
Jako historik minulost znám a nebudu se tvářit že ne. Ale prosím vás, pohlédněte do poslaneckých lavic KDU-ČSL, kdo tam sedí. Kolik tam sedí, prosím vás, národně frontovských lidovců! Mě velmi uráží spojování současného klubu v jakékoliv souvislosti s Národní frontou!
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
To je také součást slušnosti, vyslechnout kolegu.
V případě zájmu mohu transparentně prokázat, že skutečně do takové kategorie nepatřím a je to naprosto zřetelné.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc.
Jen jsem chtěl poukázat na osud jednoho z nás, který teď moralizuje ostatní a sám podle mého názoru má máslo na hlavě. Já nikoho nebudu soudit. Jsem přesvědčen, že tohle skutečně není téma pro tuto Sněmovnu.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tu mají všichni zahrádkáři, tu mají všichni fotbalisté, tu mají všichni sportovci, protože neexistovala jediná organizace, která by mohla existovat, aniž byla součástí Národní fronty, prosím pěkně. Druhá poznámka k panu poslanci Miholovi. To vás neuráží.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, k mému předřečníkovi jenom krátce prostřednictvím pana místopředsedy.
To není téma předvolební, to je téma stálé!
Vřele vám to doporučuji.
Než dám slovo panu kolegovi Ludvíku Hovorkovi, přečtu jednotlivé omluvy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce zareaguji. Ano, pane kolego Kováčiku prostřednictvím pana místopředsedy, já samozřejmě vím o tom rozložení nálad ve společnosti. Ale vy musíte říct obě strany těch restitucí. Musíte říct, že stát přestává financovat církve. Musíte taky říct, že se vrací majetek, který byl zabaven.
Tak já přímo navážu na slova, která tady řekl předřečník kolega Hovorka o tom, jaké informace jsou z médií, co v televizi mohou občané vidět. Ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, co tady pořád zaznívá. Ty restituce. Prostě je to platný zákon, který tady v minulé Poslanecké sněmovně protlačily dva poslanecké kluby současné památným půlnočním hlasováním v listopadu daného roku. To, co udělali tenkrát oni, tak můžete přece použít také. A pokud se týká toho financování. Byl zvolen ten způsob. Ale jsou i jiné způsoby.
Tak. Nyní pan poslanec Petr Adam a poté ještě pan kolega Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Víte, pan ministr kultury přece není ministrem televize a ministrem rozhlasu.
K tomuto bodu nám byl doručen sněmovní dokument 1271, který obsahuje usnesení rozpočtového výboru číslo 122 z jeho 12. schůze ze dne 3. září 2014, jehož přílohou je i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Předložený návrh uvede předseda rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava.
Dobré dopoledne kolegyně, kolegové.
Do všeobecné rozpravy neeviduji žádnou přihlášku.
Jedná se o bod 6, kdy výbory mají projednat jim přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona a předávají svá usnesení rozpočtovému výboru. Původní termín byl do 20. 11., to je čtvrtek druhý výborový týden. Jedná se tedy o zkrácení o jeden den.
Já děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení. Námitku evidentně žádnou nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu změny termínu, tak jak ji navrhl pan předseda rozpočtového výboru dle usnesení rozpočtového výboru. Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat.
Stanovisko samozřejmě kladné.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování číslo 224, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro 115, proti žádný. Děkuji panu předsedovi. Nyní prosím, aby pan poslanec Miroslav Kalousek své odvolání uvedl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mandátový a imunitní výbor přijal rozhodnutí, ve kterém mi ukládá, abych se panu poslanci Ondráčkovi omluvil za to, že jsem o něm řekl v parlamentní rozpravě, že byl komunistický fízl. Dovolte prosím, abych teď uvedl několik argumentů na podporu svého návrhu. Předně ve slovech komunistický fízl není žádný vulgarismus. Fízl je slovo, které odpovídá standardům běžné češtiny, běžně se používalo i používá, a my, co jsme byli o Palachově týdnu i v září 1989 na Václavském náměstí, tak jsme prostě tyto osoby jinak neoznačovali. Používali jsme také několik jiných termínů, ale ty už jsou vulgární. Ty bych si na půdě Poslanecké sněmovny nedovolil vyslovit.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, s velkým zájmem jsem vyslechl všechny diskutující k danému tématu. Přiznám se, že mě mimořádně zaujala zejména opakovaná vystoupení kolegy Hovorky. Jako vždy vystupoval velmi kultivovaně a možná by pro některé z nás mohl být v této věci příkladem. Doufám, že tímto výrokem jsem mu nepřivodil politickou smrt. Narodil jsem se tak jako on na Jižní Moravě, čtyři kilometry od Velehradu. Můj zájem o církevní dějiny tedy je letitý, nejde o žádnou proměnu na stará kolena. Já nekritizuji iniciativu zákonodárného sboru, já kritizuji tyto konkrétní jevy. Chápejte, že jsem se pozastavil nad tímto tvrzením. Já jsem samozřejmě musel vzít tuto informaci velmi vážně, protože jsem nezaznamenal žádný podnět k zahájení trestního stíhání kolegy Tejce, a to pro šíření poplašné zprávy. Čili to zase byla první republika, Masarykova republika, která svým způsobem to zkomplikovala. Ale znovu opakuji, zaujal mě mnohý z vás, dokonce i kolega Klučka, který tady jednoznačně řekl, že jestliže premiér slíbil, že daná věc se bude aktuálně posuzovat na půdě Sněmovny, že to splní, pak si myslím, že můj návrh usnesení je naprosto oprávněný, a koneckonců o tom svědčí i vaše obsáhlá diskuse, kdy bychom skutečně mohli udělat výrazný krok, kdybychom si udělali diagnózu a pochopitelně i prognózu.
Děkuji za slovo.
Ještě pan kolega Marek Benda se hlásí do rozpravy.
Já snad jenom dvě poznámky. A pak jednu poznámku k tomu, co řekl pan kolega Adam. V roce 1991 ve Federálním shromáždění díky hlasům ve slovenské části Sněmovny národů neprošly církve jako obecný restituent, tak jak prošly v celé řadě zemí bývalého Sovětského svazu. Byla to opravdu hádka na slovenské straně.